S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Dále tedy bychom měli hlasovat o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Stanovisko zemědělského výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy.
Předkládaný návrh zákona má dva stěžejní cíle. Návrh zákona byl připravován po široké diskusi s vinařskovinohradnickou veřejností. V zásadě se navrhuje omezení prodeje sudových vín vyjma provozoven výrobců vína nebo příjemců zahraničního nebaleného vína. Obě tyto kategorie by mohly prodejcům sloužit k obcházení režimu sudového vína, proto je nutné je výslovně upravit. Upravuje se zveřejnění části registru vinic, z níž bude on-line zřejmé, ve kterých provozovnách výrobci nebo příjemci zahraničního nebaleného vína prodávají sudové víno. Toto opatření mimo jiné přispěje k eliminaci nelegálních nenahlášených prodejen pančovaného sudového vína.
Pěstitele nebo výrobce vína moravského a českého. To všechno ostatní je až druhotné. Tak pojďme tedy rozhodnout ten souboj hlasováním. Možná by to byl horší trest než ono máchání nepoctivého pekaře ve Vltavě. Osobně se přikláním k tomu, že by měl být především respektován tento zájem. To je to podstatné. Proto ta záklopka. A jestliže si půjdu v Rakousku koupit víno, no tak hledám podle té záklopky. To je první pohled. Já jako zpravodaj i z hlediska toho předchozího projednávání jak s odbornou veřejností, tak ve výboru bych si již nyní dovolil nesouhlasit s žádnou změnu návrhu procedury, kterou tady přednesu. Jako zpravodaj nebudu souhlasit se změnou procedury. A teď momentálně končím svoje vystoupení, děkuji vám za pozornost a věřím, že se ještě do oběda vypořádáme se zákonem jako celkem.
Děkuji za slovo. To je bohužel fakt, který je třeba tady také zmínit.
Nyní přednostní právo pana ministra.
Děkuji, pane zpravodaji. Prosím Vladimíra Koníčka nejdříve. Pane poslanče, máte slovo.
Takže to dávám ke zvážení.
Já bych poprosil pana kolegu Koníčka, aby mi tento složitý návrh nechal písemně.
Pan poslanec Antonín Seďa.
Děkuji, pane předsedající. Jak říkal kolega Koníček, není to jenom z důvodu zamáznutí mých pozměňovacích návrhů. Důvod, který je, který přednesu, je přání pana ministra, protože není zvykem, aby tady bylo rozporné stanovisko pana ministra a garančního výboru. Děkuji za podporu.
Děkuji za slovo. Každý bod samostatně - bod po bodu.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane zpravodaji, jste všichni tři z jedné politické strany, ale myslím si, že je možné hlasovat o tom, jestli se změní nějaké body v proceduře, jestli něco bude předřazeno, nebo nepředřazeno. To prostě není možné poslanci upřít právo, aby o všech jeho návrzích, pokud nejsou vyloučeny jiným hlasováním, bylo hlasováno.
Není možné tedy jiným hlasováním to vyloučit. Předřazení hlasování je možné hlasovat. Pokud jde o hlasování něco hlasovat en bloc, nebo jednotlivě, je také hlasovatelný návrh. Proto jsem říkal, že to vyřešíme hlasováním. Čili to je to, co já v tuhle chvíli jsem říkal panu zpravodaji, že tam, jak je alternativa, to je potřeba akceptovat. To je podle mého soudu možnost. Jestli někdo nesouhlasí s návrhem, který jsem přednesl, ať to přednese nyní. Kolega Hovorka se hlásí. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A když odečteme, že někteří poslanci třeba cizelovali svůj pozměňovací návrh, takže ho tam v různých podobách vložili dvakrát, tak je tam těch návrhů třeba deset. Ty tři jsou tam, aniž bych chtěla propagovat pozměňovací návrhy kolegyň, tak třeba po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může osoba oprávněná požadovat zaplacení úroků z prodlení. Nebo soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, kam má být dítě umístěno. To dítě nikdy nechce rozsuzovat mezi tím, jestli je tatínek strašný, nebo maminka strašná. Dítě nikdy nebude vidět v tom, který neplatí včas výživné, nějakou trestuhodnou osobu, která má platit mamince, nebo té druhé osobě úroky.
Nyní paní poslankyně Marta Semelová. Připraví se paní kolegyně Jana Hnyková.
Před novým občanským zákoníkem, před jeho přijetím, rozhodovaly o umístění dítěte s nařízenou ústavní výchovou diagnostické ústavy a nebyl s tím problém. Rozhodovaly ve správním řízení vždy na základě provedené komplexní diagnostiky, vždy ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí, se zákonnými zástupci i samotným dítětem, a to v jeho zájmu. V případě potřeby rozhodovaly ve správním řízení také o přemístění dítěte do jiného zařízení. Systém fungoval a zajišťoval včasnou a odbornou pomoc dětem, které ji potřebovaly. Novela občanského zákoníku, která diagnostickým ústavům tuto pravomoc odebrala a předala ji soudům, situaci v mnoha ohledech zkomplikovala a doplácejí na to děti. Jejich umísťování do ústavní výchovy bez uvedeného komplexního vyšetření vyvolává řadu problémů. Nezpochybňuji snahu, práci a odbornost sociálních pracovnic orgánů pro sociálně-právní ochranu dětí, ale OSPOD pracuje s rodinou, s dítětem z hlediska sociálního. Nejsou to etopedi, psychologové ani psychiatři. Je pravda, že jsou případy, kdy soud rozhodne o umístění dítěte do diagnostického ústavu. Takový postup je správný a zodpovědný, samozřejmě pokud soudy následně akceptují návrhy a doporučení diagnostických ústavů. Ale i tady jsou problémy. Následné rozhodování soudů je totiž velmi zdlouhavé. Doba pobytu dítěte v diagnostickém ústavu, která je zákonem stanovena na dobu nepřekračující osm týdnů, je ve většině případů mnohonásobně prodlužována. Přitom pokud má být intervence práce s dítětem účinná, musí být včasná. Dále jsou situace, kdy je nutné přemístit dítě v rámci sítě zařízení pro výkon ústavní výchovy do jiného, vhodnějšího a pro ně potřebnějšího zařízení. Důvodem mohou být výrazné změny v chování dítěte, závažné poruchy jeho chování, popřípadě psychiatrická indikace, kdy je obtížné zachovat bezpečnost jak ostatních dětí, tak personálu. Dalším důvodem bývá studium. Nesprávné umístění dítěte přímo do zařízení ústavní výchovy bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu může mít za následek velké problémy pro dítě samé, pro děti ostatní a také pro pracovníky daného zařízení. Pracovníci OSPODu totiž objektivně nemohou kvalifikovaně navrhovat soudům konkrétní zařízení.
A myslím si, že Ministerstvo zemědělství udělalo určitě kus práce. Ale je třeba se podívat také na jednu věc, která je bohužel častým nešvarem. To i v tomto případě proběhlo. A to je věc, která není jenom tady, opakuje se i v jiných případech. A také pro vinotéky. Chápu, že je snaha odbourat prostředníky, ale nejsem přesvědčen o tom, že zvolená cesta je ta nejlepší a jediná správná. Tímto blokem pozměňovacích návrhů se odstraňuje ze zákona označení provenience v hlavním zorném poli, čili původ vína. Jestliže touto změnou se dostává to značení na záklopku, kterou v podstatě číšník v restauraci nebo jinde odhodí, tak si myslím, že to je špatně. A i když vnímají ten zákon jako potřebný, tak se velmi těžko smiřují s tímto návrhem, který se do zákona dostal na vládě, a s tím dalším, který prošel potom zemědělským výborem. Víte, jedna věc je to, že chceme kultivovat trh s vínem, a ta druhá věc, jakým způsobem to chceme udělat. A bohužel ti lidé v těch vinohradech, v těch menších vinařstvích, ti přece byli motorem toho, že kvalita vína se v České republice výrazným způsobem zlepšila. A oni byli tím hlavním motorem, jejich práce, jejich nasazení, že kvalita vína je dneska úplně někde jinde. Proto říkám, že pokud by ten návrh měl projít v té podobě, která prošla jednak vládou, a s pozměňovacím návrhem zemědělského výboru o značení provenience vína na záklopce, tak bych pro tento zákon bohužel nemohl hlasovat. Je pro mě důležité, abych se mohl vrátit z Poslanecké sněmovny a těm lidem, se kterými se znám, se mohl podívat do očí. Děkuji za pozornost.
Já jenom, pane ministře, na zamyšlení a možná krátkou odpověď. Aspoň to je můj názor laika, který se neorientuje a není znalec vína. Myslím, že ta zpráva je dostatečně vypovídající.
Dovolte i mně říct pár vět k tomuto materiálu a zároveň i k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Děkuji za slovo. Dovolte mi zareagovat na svého předřečníka. A vlastně zemědělec dneska má dvě vratky na farmě. Bude to velmi jednoduché. Ale to tady nezavádíme dnes. To už je tady dlouho. Kteří mají vyrovnanou, vybalancovanou rostlinnou a živočišnou výrobu. Takže ti, kteří mají velké hektary a dělají pouze a jen rostlinnou výrobu, ti dostanou to minimum, ten základ.
Děkuji vám. Prosím.
Určitě jako člen rozpočtového výboru nejsem nadšený z toho, že se tady ta daňová distorze zavádí. A zase proč ne ta živočišná. To je polemika, kterou mohou vést hlavně ti zemědělci. Říkám, já se na to dívám svýma očima, člena rozpočtového výboru. Není to určitě z mého pohledu věc optimální, ale pořád platí to, co tady už zaznělo. Pokud to mají okolní země a chovají se tak disproporcionálně, že ti zemědělci v Německu jsou na tom o hodně lépe než naši. Určitě z toho nadšený nejsem, ale jeví se mi to jako návrh, který je udělat lepší, než neudělat nic.
Já vám také děkuji.
Tady je jasně vymezena sazba. Pořád se bavíme o stejné sazbě na hektar, o stejné sazbě. Je to stále stejně paušálně stejná výše sazby.
Já vám děkuji.
Dotace různých druhů jsou výhodné vždy pouze pro konkrétní skupinu, která je pobírá. Ostatní občané musí vše zaplatit ze svých daní. Vzniká tak složitý a netransparentní systém. Jen těžko lze obhájit fakt, že někteří podnikatelé musí do aut a strojů koupit palivo za běžné ceny, ale ti, kteří podnikají v zemědělství, dostávají příspěvek. Kdo to zaplatí? Všichni občané ze svých daní. Kabinet zároveň zůstává věrný své doktríně, že jakýkoliv styk občana s úřady musí být pro člověka co nejsložitější. Ano, o dotaci mohou požádat i rodinné farmy. Ale kde má rodina získat znalosti o složité administrativě? Navíc hodiny strávené papírováním za ně nemá kdo odpracovat. A časová investice v porovnání se získanou dotací nemusí být ani výhodná. Těžko může někdo soudný souhlasit s tím, že poslanci jsou tu od toho, aby podporovali obří podniky, aby byly ještě větší. Není kolem státu, aby deformoval trh a jednu skupinu občanů zvýhodňoval před jinou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Teď jsem se dostal do trochu prekérní situace, protože pan poslanec Karamazov, aniž bychom se domlouvali, v podstatě řekl všechno to, co jsem měl v úmyslu tady prohlásit.
Rodiče jsou důležitými partnery pro pracovníky diagnostických ústavů a jsou nedílnou součástí práce s dítětem, a proto jsou stejně jako OSPOD o následných krocích informováni. Pracovníci v zařízeních náhradní výchovy uvádějí, že rodiče jejich dětí si troufnou projevit více výhrad k nesouhlasu právě se školským zařízením než se soudem, což má pozitivní význam jak pro stávající, tak pro návaznou péči, kdy se rozpustí pochybnosti o zdánlivých výhodách laického řešení. Plnění standardů je již předmětem kontrol, ale rovněž se o plnění standardu může zajímat například OSPOD při pravidelných návštěvách dětí. Pozměňovací návrh není projevem neúcty k soudcům. Opatrovničtí soudci tento návrh naopak podporují, podporuje ho i Ministerstvo spravedlnosti, které respektuje ústavní právo dítěte. Podporuje ho i velké množství pracovníků OSPOD a zejména pak pracovníci školských ústavních zařízení. Mnoho z vás tuto situaci již zažilo. Navíc jsou společenství vlastníků v právním systému v poněkud nerovném postavení. Počet dlužníků v bytových domech roste, ale pohledávky bytových korporací jsou téměř nevymahatelné. Ti přitom nemají možnost jakkoliv ovlivnit, kdo se stane jejich sousedem. Banky toto v moci částečně mají, protože hypotéku či půjčku poskytují až po splnění určitých podmínek. Navrhuji, aby bylo v občanském zákoníku po vzoru Německa a Rakouska upraveno právo společenství vlastníků na přednostní uspokojení pohledávek, které jim vznikly při plnění dluhu souvisejícího se správou domu a pozemku za člena společenství vlastníků. Společenství vlastníků by tak napříště vždy alespoň částečně uspokojilo své pohledávky při prodeji jednotky. Zástavní právo společenství vlastníků by pak vznikalo ze zákona ke dni vzniku společenství vlastníků, tedy ke dni jeho zápisu ve veřejném rejstříku. Bude přitom zcela na společenství, zdali bude, či nebude své pohledávky vymáhat. Aby nedošlo naopak k poškození zástavních věřitelů, společenství vlastníků by mohla uplatnit svá zástavní práva pouze na maximálně čtvrtinu výtěžku zpeněžení. Přednostní uspokojení by se vztahovalo pouze na dluhy, které se staly splatnými v posledních šesti měsících před prodejem jednotky. Shodně jako v rakouském právním řádu návrh stanovuje horní hranici pro pohledávky určené k přednostnímu uspokojení na pět let od jejich vzniku. Smyslem horní hranice pět let je motivovat společenství vlastníků k co možná nejrychlejšímu dosažení vykonatelného titulu a zpeněžení jednotky. Její absence by mohla vést k tomu, že by společenství nepřistupovalo k řízení s dostatečnou péčí nebo by dokonce záměrně celý proces prodlužovalo. Obdobné právo na přednostní uspokojení by platilo také pro jednotky v domech, kde doposud ze zákona nedošlo ke vzniku společenství vlastníků. Věřím, že návrh je přijatelným kompromisem pro všechny. A co je hlavní, lidé, kteří plní svoje povinnosti, přestanou doplácet na ty, kteří to z nějakého důvodu nedělají. A sem princip subsidiarity opravdu nepatří. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Janě Pastuchové za její vystoupení v rozpravě ve třetím čtení.
Já bych se jménem poslaneckého klubu TOP 09 rád vyjádřil k této novele občanského zákoníku. Přicházel s jakousi metodou zásadní rekodifikace nové kodifikace.
Asi těžko budeme pěstovat například vojtěšku tam, kde to nemá kdo spotřebovat.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám děkuji, pane poslanče. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Šrámek a připraví se pan poslanec Bendl.
Děkuji za slovo. Můj návrh zavádí jednu sazbu na farmu, ale tři možnosti vratky podle intenzity a kritéria intenzity živočišné výroby, jak už tady pan ministr a moji předřečníci správně řekli. Je to vlastně skutečná a významná podpora živočišné výroby. Návrh je pro dobře hospodařící zemědělce bonusový. Pro špatně hospodařící zemědělce je nevýhodný, ale motivační. Je systémový, k podvodům netolerantní a navíc jednoduchým způsobem administrovatelný jak pro zemědělce, tak pro kontrolní celní správu. Tím lze velice rychle dostat do živočišné výroby, která je v hluboké krizi, více peněz, než bylo původně alokováno, bez komplikovaných žádostí o dotace. Pokud budu poslancem tohoto parlamentu, budu určitě za dobře hospodařící zemědělce bojovat a navrhnu prodloužení i v letech 2019 a dalších, pokud odhady dopadů na státní rozpočet budou v plánovaných a odhadovaných intencích. Na závěr mi dovolte ještě podotknout jednu věc k těm, kteří tento návrh zřejmě nepodpoří. Ano, jedná se o daňovou distorzi, která se ale nezavádí proto, aby zvýhodnila jedny podnikatele či jeden sektor hospodářství oproti jinému. Chtěl bych vás, poslankyně a poslanci, požádat o podporu vlevo i vpravo. Tento návrh není ani pravicový, ani levicový, není ani o podpoře velkých agropodniků, v některých případech ba naopak. Tento návrh je pro všechny, kteří to dělají dobře, a je to návrh pro zemědělce malé, střední i velké. Venkov jedna rodina, jak za první republiky říkával Antonín Švehla. Dámy a pánové, děkuji za pozornost a věřím ve váš zdravý selský rozum.
Já vám také děkuji a požádám pana poslance Bendla o vystoupení a připraví se pan poslanec Karamazov.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, kolegyně, kolegové, já začnu stejně jako na zemědělském výboru otázkou. Myslíte si, že by zelená nafta pomohla i českému průmyslu? Anebo obráceně, český průmysl je hlavním motorem české ekonomiky. Paní náměstkyně ministra financí - a já pevně věřím, že to není hra, protože doporučení Ministerstva financí k tomuto návrhu zákona je negativní, i k jednotlivým pozměňovacím návrhům, ale vládní poslanci včetně představitelů hnutí ANO hlasovali pro. Trochu tomu nerozumím, ale nevěřím tomu, že by ministr financí nebyl tak silný, aby nevysvětlil svému poslaneckému klubu, co si přeje jeho ministerstvo.
Já vám děkuji.
Zavedla systém, který není pro prospěch dítěte optimální, a je potřeba na to reagovat. Ošetřena je zde i situace, kdy se dodatečně ukáže, že komplexní vyšetření je potřeba. Pak toto vyšetření provede diagnostický ústav přímo v zařízení, kam dítě umístil. Návrh tak odráží to, po čem volají odborníci a pracovníci v terénu, kteří se v této problematice denně pohybují. Proto tento pozměňovací návrh klub KSČM podporuje.
Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Nyní paní poslankyně Jana Hnyková, připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže už přeju všem krásné odpoledne. Pozměňující návrh vyjadřuje, že o odebrání dítěte z rodiny a nařízení ústavní výchovy vždy rozhoduje pouze soud.